A zejména šlápnout na plyn právě v téhle oblasti, šlápnout na plyn tak, aby se jim pomohlo opravdu efektivně a rychle. Jinak to hrozí opravdu i velkými společenskými dopady, ze kterých se budeme vzpamatovávat mnohem déle než ze samotné epidemie. A to si, doufám, nikdo nepřejeme. Děkuji za pozornost.
Nicméně teď k tomu, co nás čeká z hlediska projednávání této mimořádné schůze k prodloužení stavu nouze. Vláda přichází s návrhem o 30 dnů. Není to jenom názor můj, ale je to názor obrovského množství lidí, kteří se na nás obracejí z řad rodičů, z řad podnikatelů, z řad učitelů, zdravotníků, pracovníků v sociálních službách. Já musím říct, že mě mrzí, že tady vlastně některé věci i na půdě Sněmovny proběhly před několika týdny či měsíci tak, jak probíhaly. A tady nelze nikterak dramaticky vyčítat, že by vláda zásadně pochybila. Všichni se snažili dělat maximum možného v dané situaci. Nicméně když potom přišla situace v červenci a viděli jsme příběh OKD a Karvinska, tak tehdy tady na půdě Sněmovny nejenom že přicházely konkrétní náměty, podněty z toho, že nefunguje chytrá karanténa, nefunguje nám testování, trasování, ale bavili jsme se o tom, že je tady potřeba udělat bezpečnostní zákon, že je potřeba změnit věci legislativně a poučit se z toho. I to tady bylo probíráno na půdě Sněmovny v průběhu září. A to bohužel teď nenastalo a není to ani doteď. Myslím si, že to je škoda. Myslím, že celá země zná vaše prohlášení, že jsme nejlepší v covidu, ale bohužel když se podíváme na ta čísla k dnešnímu dni, tak máme za sebou 6 740 úmrtí.
Čekají nás těžké ekonomické měsíce, možná roky. Jestli chceme zvýšit příjmy těch - a těch je většina - kteří pracují v soukromé sféře, tak jim snížíme daně. Sníží to tlak na ty zaměstnavatele, kteří nebudou muset zvyšovat hrubé mzdy, a současně to zvýší čisté příjmy těch rodin. Co je na tom špatně, milí sociální demokraté? Co je na tom špatně? Zkuste mi to zase říct, jak jste mě vyzývali nesmyslnou otázkou, proč chceme podpořit zdanění těch nejbohatších. Co je špatně na tom, že ti, kteří platí největší odvody a největší daně v tom rozměru 30 a 60 tisíc měsíčně hrubého, že jim nějaké peníze necháme? Co je na tom špatně? Co byste jim poradili, těm, kteří tyto příjmy mají v soukromých firmách, a ty firmy si nebudou moci dovolit v příštích letech zvyšovat platy, co byste jim poradili, aby si zvýšili příjmy? Poměrně vysoká. To je cesta, jak jim pomoci. Možná to nevidíte, my to tak vidíme. Já z toho mám skutečně radost. Pokud ty daně snížíme, je to určitě dobrá cesta. A bavme se a hledejme kompenzace pro kraje a obce. Určitě řešení existuje, těch cest je několik. Změna rozpočtového určení daní je jedna z nich. Málo se mluví o těch covidových penězích, které přijdou z Evropy, jako by se o tom vůbec nevedla veřejná debata. Vláda možná něco chystá, něco píše, ale podpořme tím investiční aktivitu smysluplných projektů obcí, měst a krajů. Vždy jsme předložili návrh úspor ve výši zhruba 40 až 50 miliard. Za tři roky 150 miliard. Mohli bychom si dovolil toto snížení bez toho, že bychom museli hledat. Velmi často, myslím, že to dneska ctěný kolega Jan Hamáček použil ve svém vystoupení, že se tím zvýší dluh a že jsme rozpočtově neodpovědní. Tak pokud chceme být rozpočtově odpovědní, tak veďme podrobnou rozpravu o každé miliardě deficitu na příští rok. Já tomu politicky rozumím, ale tam je 320 milionů deficit, který není na straně příjmů, ale na straně výdajů. Kdybychom poctivě vyčerpali všechny možné rezervy, tak pak se bavme o tom, kolik si můžeme dovolit nechat našim občanům. Já jsem přesvědčen, že si to můžeme dovolit, že budeme mile překvapeni, jak jsou občané odpovědní. Na tom není nic špatného. Ono to ani jinak nejde. Oni si s tím poradí. Netrapte se! Oni vědí moc dobře, co se svými penězi mohou udělat.
Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Valachová, poté vystoupí s přednostním právem pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.
Nebyla bych věřila, že v takto pozdních nočních hodinách mě dokáže Zbyněk Stanjura vaším prostřednictvím, pane předsedající, rozesmát. Nebo v případě zdravotní péče, kdo měl pokusy o zpoplatnění zdravotní péče? Kdo se pokoušel zpoplatnit vysokoškolská studia v naší zemi a občanům se to nelíbilo, ani studentům? Asi to nebyla sociální demokracie. A chtěla bych prozradit sladké tajemství, že daně v této zemi neplatí pouze fyzické osoby, ale zaplať pánbůh ještě stále, i když méně, právnické osoby, firmy.
S faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Zbyněk Stanjura a poté také pan poslanec Roman Onderka.
Kdyby ten svět byl tak černobílý, jak říká paní poslankyně Valachová, tak oni 30 roků vládnou a my jsme 30 roků v opozici. Takže to není tak černobílé. Ano, my jsme prosadili 19 % pro daně z příjmů právnických osob za velkého křiku a nesouhlasu sociálních demokratů. Vy už vládnete dalších sedm let a neudělali jste s tím nic. Co to znamená? Naše rozhodnutí bylo správné. Přes tehdejší křik, když měli šanci ho změnit, nezměnili, nechali to.
Asi si všichni dovedeme představit, co to znamená. Je to spirála nekonečného zadlužování. Znamená to, že Česká republika si bude na tento dluh 200 miliard každý rok půjčovat. Ze začátku to samozřejmě půjde poměrně dobře, protože stav veřejných financí v České republice v této chvíli je poměrně slušný a dá se půjčovat za nízké ceny a můžeme teď říkat, že pokud jde o veřejný dluh, jsme na tom lépe než Rakousko, Německo a vlastně téměř kdokoliv další. To ale bude trvat poměrně krátce. Ale pak už řekneme, ale pořád jsme na tom ještě lépe než Řecko, a pak skončíme. Protože řecký scénář znamená, že se neudělá nic jiného. Ve chvíli, kdy se na něčem jiném nedohodneme, tak na něj prostě dojde. Proto ho zmiňuji a považuji to za druhou nejpravděpodobnější variantu. Druhý scénář je scénář skandinávský. Já mu říkám scénář odpovědnosti, prosperity, spravedlnosti a solidarity. Je to scénář, kdy bohatí přispívají do společného daleko větším podílem svých příjmů a ti nebohatí, ti se středními a nízkými příjmy, přispívají také, ale podle svých možností a tak, aby je to neobralo, a společně potom vedou stát, který má bohatou síť, dostupnou síť, kvalitní síť veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, sociální síť, jako je kultura, jako je životní prostředí. No a pak je ten scénář třetí, který já v tuto chvíli považuji bohužel za nejpravděpodobnější, a jsem přesvědčen, že přesně k tomu tím, pokud schválíme ty vysoké výpadky ze státního rozpočtu, směřujeme. Ta privatizace je příliš paušální pojem, ale v podstatě to vyjadřuje poměrně přesně. Všechny tyto služby se pro tu skupinu nízkopříjmovou, to znamená dnes do průměrné mzdy, stanou prakticky nedostupnými, protože prostě na ně nebude mít. Když si představíme britské školství, tak to vypadá tak, že ty veřejné školy v uvozovkách, jsou velmi, velmi nekvalitní a v podstatě kdo chce se vzděláním a s jakoukoliv svou budoucností postoupit dál, musí si už od základních škol platit drahé soukromé základní školy. Vidíme to jak v Británii, tak zejména ve Spojených státech v tuto dobu, kdy přichází pandemie, že ti chudí prostě na tu službu zdravotnickou nemají, nedostanou se k ní a umírají na ulicích. Jenom tím, že máme masivní zdravotní systém, tak u nás se nic takového neděje, ale tím můžeme, změnou daní u nás, tak jak je navrhována v těch nejextrémnějších případech, pustit žilou. Ty kraje a ty obce budou muset razantně seškrtat své výdaje. Ta veřejná služba bude daleko nedostupnější už v příštím roce. Na závěr uvedu, že to jsou všechno důvody, které mě vedou k tomu, že pokud projdou scénáře, které poškodí veřejné rozpočty o stovky miliard korun, tak takový návrh nemohu podpořit.
Já vám také děkuji. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Václav Klaus. Připraví se pan poslanec Tomáš Martínek.
Dámy a pánové, je hluboká noc, takže budu velice, velice stručný. Možná je to jeden z prvních dvou tří případů v této Sněmovně. Takže to je ta pozitivní věc a snad se toho hlasování dočkáme. Náš postoj je zcela jednoduchý. Já jsem slíbil voličům, a taky to dodržím, že vždycky hlasujeme pro nižší daně.
Kolego, na rozbití vlád v České republice jsou tady odborníci, jiné politické subjekty. To je strašně jednoduché.
Máme zde příležitost dát lidem dobrou zprávu. Dobrou zprávu v těžkých časech. Dobrou zprávu pro všechny zaměstnance bez ohledu na povahu a místo práce, protože ten návrh pomůže všem lidem, kteří jsou zaměstnaní. Věřím, že tu chybu neuděláme a že neuhneme a že od Nového roku spustíme odpočítávání nižších daní, vyšších reálných výdělků, do Nového roku spustíme ode dneška odpočítávání nižších daní a vyšších reálných výdělků. A lidé prostřednictvím tohoto rozhodnutí v průběhu roku ušetří více než 50 % svého měsíčního výdělku. A to myslím, že nikdo nemůže zpochybňovat, že to je velmi výrazná pomoc. To je výrazná pomoc, kterou lidé pocítí. K té debatě tady ve Sněmovně. Často se ve Sněmovně neshodneme, ale na jednom bodu se zdá, že tady v té diskuzi se shodujeme. Když se podívám na to, jaké byly předloženy varianty ke zrušení superhrubé mzdy, tak to vypadá, že v té jedné věci zavládla tady vlastně politická jednota, a to je jednota, že superhrubou mzdu je potřeba zrušit. K tomu ale připomenu, že to není nějaký nápad nebo výmysl poslední doby. Zrušila zrušení superhrubé mzdy a prodloužila její trvání dodnes. To, že máme zrušit superhrubou mzdu, na tom je tedy shoda a to je dobře. Sněmovně mezi sebou poslanecké kluby naopak rozcházejí, to je míra snížení daní, které se zrušením superhrubé mzdy spojíme. Naše pozice, pozice Občanské demokratické strany, je taková, že podpoříme všechno, co spadá pod tu první možnost, aby to lidé pocítili, aby lidé pocítili snížení daní, aby to viděli na svém účtu, ve své peněžence, aby to byl reálný příspěvek do jejich osobního a rodinného rozpočtu. A já vás budu nyní ještě jednou přesvědčovat, že to má význam. Když už tedy rušíme superhrubou mzdu, a to je výborné, že jsme se k tomu po letech dostali, tak ji doplňme rozhodným snížením daní. Najděme k tomu odvahu a přinesme zaměstnaným lidem dobrou zprávu v těchto těžkých časech. A zde je několik mých argumentů. Ten návrh Občanské demokratické strany, to není žádný dar bohatým, jak tady občas slyším, a slyším to i v této diskuzi. Je to podpora střední třídy. Je to podpora střední třídy, už to tady přesvědčivě ukazoval můj kolega pan předseda Zbyněk Stanjura, a je to podpora dokonce i těm méně vydělávajícím zaměstnancům. Já teď nebudu mluvit o extrémech. Pro koho je ten návrh dobrý? Pro spoustu lidí. Například je to dobrý návrh pro učitelku a učitele základní školy. Je to dobrý návrh pro učitelku mateřské školy. To přece poznají. Je to dobrý návrh pro zdravotní sestru. O nich v těchto dnech často mluvíme. Je to dobrý návrh pro policistu. Je to dobrý návrh pro hasiče. Také o nich často mluvíme. A to určitě nejsou ty nejvyšší příjmové skupiny, jak tady o tom mluvíte. Je to dobrý návrh pro poštovní doručovatelku. Také určitě nepatří k těm nejvyšším příjmovým skupinám. Je to dobrý návrh pro dělníka. A je to samozřejmě dobrý návrh i pro obchodního zástupce nebo programátora. Dámy a pánové, to jsou tito konkrétní lidé, tyto konkrétní profese, kterým náš návrh pomůže. Tak jak vidíte ze strany ODS to, co tady dlouhá léta prosazujeme, to je prostě dobrý návrh. Dámy a pánové, to je dobrý návrh pro všechny zaměstnance a na konkrétních příkladech jsem vám to myslím přesvědčivě ukázal. Bohužel. Ale stalo se to tehdy. To byla dobrá doba určitě. Výtečná doba byl rok 2018, kdy Občanská demokratická strana v létě předložila tento návrh do Poslanecké sněmovny, ale tehdy prostě nebyla vůle v té ideální době se tím ze strany vládní většiny zabývat. Vláda tehdy dokonce dala nesouhlasné stanovisko.
Například minulý týden Rakouská republika sdělila, že není schopna dotrasovat 77 % svých kontaktů. To tak prostě je. Každý systém má svoji kapacitu a ve chvíli, kdy je tato kapacita překročena, tak ten systém prostě začne selhávat.
Děkuji, pane ministře. Ještě se omlouvám.
Vzpomeňte si vy, kteří nechcete mít krátkou paměť, na to, že se koncem srpna, začátkem září říkalo, jestli to je už ta druhá vlna, nebo jestli to je ještě doběh té vlny první. Ukázalo se, že ložisko nevyhaslo a že je velmi důležité, abychom se s tím problémem, který tady máme, vypořádali jiným způsobem, než jsme to učinili v té vlně první a připustili, že se tady vesele oslavovalo na Karlově mostě, a v podstatě jsme si všichni blahopřáli k tomu, jak je to výborné, jenom někteří, kteří tomu opravdu rozuměli, varovali, že ta předčasná radost se nám může výrazně vymstít. Proč to všechno říkám? A já si říkám, že bych přál všem občanům České republiky opravdu klidné Vánoce, přál bych je zejména zdravotníkům, hasičům, policistům, přál bych je těm, kteří nemohou s tou prací přestat nikdy a jsou v trvalých provozech. A my jsme zatím příliš citlivou společností, než abychom si řekli, že jsme už za tím vrcholem a že to půjde ke snižování. Já za ta slova panu ministrovi Blatnému děkuji, ale mám obavu, abychom se tou větou neuspokojili a opět neudělali nějaký krok, který bude předčasný, a pak si to tady vyčítali. Vláda tak nemůže učinit bez našeho souhlasu, to prodloužení, a jsme za to odpovědní my všichni. A věřte mi nebo ne, já opravdu nechci být odpovědný za žádný předčasně ukončený život z důvodu pandemie nebo v souvislosti s ní.
Já jsem pevně přesvědčen, že jestliže je funkční koalice, tak se domluví, komu zvedne, nebo odpustí daně, na tom se shodne, s tímto zákonem přijde včas do Poslanecké sněmovny a bez ohledu na jakékoliv pozměňovací návrhy tento zákon prosadí. Standardní zákon tohoto rozsahu má projít legislativním procesem, který je vystaven takzvané RIA, to znamená dopadů do státního rozpočtu. V konečném důsledku to přinese poškození lidí v České republice a této země. Nejvíc se tady točí diskuse kolem zrušení superhrubé mzdy. Ale je třeba si uvědomit, že se zde nebavíme pouze o tomto kroku vlády. Řekněme si, že 200 miliard - i kdyby jenom 100 - nebude nikomu chybět? Tohle chcete tvrdit, vládní koalice? Že 100 až 200 miliard ročně nepoznáte ve svých městských a krajských rozpočtech? Tohle chcete tvrdit? Byla zde zmíněna kultura. Samozřejmě že ani na kulturu nebudou peníze. Jsme ve fázi prvního čtení státního rozpočtu, který je nějakým způsobem připraven. A ptal jsem se ministrů, kde na to tato vláda vezme. Ptal jsem se, kde a v jakých kapitolách případně tato vláda hledá úspory, kde bude škrtat těch 100 až 200 miliard. Anebo je celý ten rozpočet připravený špatně? Takhle si představujete kvalitní práci? Takhle hospodaříte s veřejnými prostředky? Smutné na tom bylo, že mi nikdo nedokázal odpovědět. To bude vizitka této vlády - po nás potopa. Protože ať už bude v této zemi sestavovat koalici kdokoli, tak tak zbídačenou zemi, jakou po vás zdědíme, to tady od 90. let ještě nebylo.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, kolegyně a kolegové. Podívejte se, kolik je hodin. Navážu na kolegu Bartoška, který řekl, že vláda to nepřipravila. A já se ptám: Jsme lepší, nebo nejsme? Tady každý vystupuje se svým vycizelovaným projevem, který nikdo neposlouchá. Sakra, tak udělejme něco jako lidé! Sejděme se mimo, zástupci jednotlivých stran, domluvme se a schvalme to. Oni čekají, že my jsme elita, kterou jsme si zvolili. A my místo toho se tady dohadujeme.
Nyní vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, který tu ale není, takže nemůže vystoupit.
To je to, co je z pohledu pravice velké zlo. Rumunsko a Bulharsko. A o to se tady jedná, jestli půjdeme cestou Německa, Rakouska, Finska, Švédska, Dánska, nebo na druhé straně Rumunska a Bulharska. My chceme jako sociální demokraté, aby se snížilo zdanění práce. A chceme to zejména pro nízkopříjmové, protože mzdy, a to tady také pan předseda Stanjura zmiňoval, mzdy jsou v České republice velmi nízké. Aleluja. Objevil Ameriku! Mzdy jsou v České republice velmi nízké. Dvě třetiny lidí mají nižší než průměrnou mzdu. Ale přece není ta cesta, že snížíme daně všem, obnovíme a ještě zintenzivníme ten mokrý sen všech neoliberálů, 15 %, a uděláme 90miliardovou díru ve státním rozpočtu. O 270 korun v průměru! Pětina zaměstnanců si polepší. A víte, o kolik si polepší v průměru ti nejvýše příjmoví? To znamená Skandinávie a Německo na jedné straně, Rumunsko a Bulharsko na druhé straně. Není to o nedůvěře občanů. Není to o nedůvěře občanů.
To byla konstatování, pravdivá konstatování, já doufám, že s nimi budete souhlasit.